Dále uvedu některé požadavky chovatelů. Žádám o řešení ze strany vašeho ministerstva, a to tak, aby nepřišlo stejně pozdě jako v případě kůrovcové kalamity.
Já mám jiné. I když nejsem ani soudkyní Ústavního soudu. A je to můj výklad. V tomto smyslu souhlasím s tím, co říkala paní zpravodajka Ožanová.
Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Vyvolala dvě faktické poznámky, a to pana poslance Lipavského a Dominika Feriho.
Samozřejmě lidé chodí do práce, mají zaměstnání, ale akademici mají třeba své působiště, nebo lidé mají své zaměstnavatele, a není to tak, že by někdo pro někoho musel pracovat.
Co se týče těch skutkových podstat, tak definovat je v Ústavě, si myslím, že je naprosto nerozumné. Protože zákonodárce přece nikdy nemůže postihnout veškerá protiústavní jednáním, která mohou nastat. Dopustí se pak automaticky hrubého porušen Ústavy? Skutečně, to považuji za velmi nevhodné. Podívejme se na situaci v Americe, jak je to koncipované v Americe. Ale také je tam velké okno na to, že jsou to jiné podobné zločiny, nebo jiná široká provinění právě proto, aby se tam nechalo velké okno pro ten reálný život, který prostě zákonodárce nemůže postihnout. A ten výklad nám poskytne závazný právní -
Já si paní profesorky vážím a domnívám se, že názory, které říká, tak skutečně myslí.
Máte slovo, pane poslanče.
Já taky říkám názory, které si myslím, a dovolím si tady dvě věci trošku okomentovat. Od toho opravdu je tady kompetentní orgán, který má k tomu erudici, má k tomu vybavení. Prosím pěkně, já ještě jednou tady ocituji to, co říkal pan předseda Ústavního soudu Rychetský. Právě fakt, že Ústava neukládá v této věci prezidentovi žádnou lhůtu, čím argumentuje Zeman, podle Rychetského znamená, že hlava státu nemá prostor pro úvahy a má tuto povinnost splnit bez zbytečného odkladu. V tomto bodě je Ústava nekompromisní, dodala vysoká autorita, předseda Ústavního soudu České republiky.
Tam bychom problém neměli, pokud by byla naplněna. Ta v Ústavě je dostatečně vymezena.
Děkuji za dodržení času.
Je možná nezvyklé, že koaliční poslanec interpeluje ministra. Jaká efektivní opatření učiní k tomu, aby nadále nebylo poškozováno zdravotnictví, dobré jméno českého zdravotnictví a nedával se prostor pro tyto šmejdy.
Děkuji. Prosím o dodržování času. Pan ministr je omluven na celý den z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.
Děkuji za slovo. Ty dodnes slouží zájmům Kremlu a realizují především projekty na ruských zájmových územích, v bývalých republikách Sovětského svazu. Mezinárodní investiční banka se přesouvá do Budapešti a bezpečnostní komunita varuje, že by se mohla stát místem, odkud budou do Evropy snadněji proudit špioni a špinavé peníze. Připomínám, že zaměstnanci banky i jejich rodinní příslušníci mají speciální diplomatickou imunitu, která je činí pro evropské právo prakticky nedotknutelné, a jejich činnost je netransparentní. Banka se také může stát nástrojem k obcházení ruských sankcí.
Děkuji za dodržení času.
V roce 2014 MF, Ministerstvo financí, důkladně zanalyzovalo členství v obou těchto institucích a konzultovalo jej dále s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MIB prošla úspěšnou transformací - to je ta, na kterou se ptáte, ta, co mění sídlo. A v současné době je jediný mandát vlády, a to je formou usnesení, a to je souhlas s přesunutím této instituce do Budapešti. Navýší se počet evropských zaměstnanců, a zároveň se banka stane atraktivnější pro nové akcionáře. A přesun sídla, jde jenom o tuto technikálii. My neřešíme v tuto chvíli, vláda neřešila účast v této bance. Řeší pouze přesun sídla. A přesun sídla do Budapešti v rámci ratifikace změny statutárních dokumentů MIB nyní projednává Senát, konkrétně zahraniční a hospodářský výbor. Hospodářský výbor bude danou otázku dále projednávat na konci října. Ze strany některých senátorů vyvstala potřeba diskutovat i samotné členství, byť není předmětem toho, co teď se řeší, včetně výhod a nevýhod. Ministerstvo financí jako gestor spolupráce s MIB se dané diskuzi nebrání, říkám otevřeně, ale je to potřeba oddělit od procesu ratifikace, který souvisí s přestěhováním tohoto sídla. Ještě jedna poznámka. Ta druhá banka - teď budu mluvit o té MBHS - naopak, transformací neprošla a v podstatě se už léta nachází ve fázi stagnace. Já o něm nemohu mluvit, prosím, pane poslanče, ale mohu vám jenom říct, že prostě činíme nezbytné kroky jako Ministerstvo financí, abychom zabezpečili usnesení vlády, co se týče té druhé banky. Ptal jste se mě na otázku, zda jsme navýšili jmění nebo rozhodovali o navýšení jmění. Byli jsme, myslím, že dokonce jediná země, která nenavýšila jmění, která to odmítla.
Prosím.
To je můj dotaz. Děkuji.
Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď na doplňující dotaz, jestli má zájem.
Protože to přestěhování sídla v podstatě proběhlo. To znamená, že oni už jsou přestěhováni do Budapešti, ta MIB.
Stanovisko klubu sociální demokracie je známé, prezentovala ho zde Kateřina Valachová a já ho sdílím. Z tohoto důvodu je obsah ústavní žaloby od senátorů důležitým impulsem k diskusi. Ona ta dnešní diskuse není marná. Vyhlášení klubu sociální demokracie, že aktivně nepodpoříme podání ústavní žaloby, není rozhodnutí žádného stranického sekretariátu. Tady bych se velmi a velmi osobně ohradila. Nevím, jak v jiných politických stranách, ale u nás se rozhodnutí tvoří v diskusi v našich volených orgánech, s našimi členy, s našimi občany. Ti v tomto případě, upřímně řečeno, moc nechápou, co tady řešíme. Říkají nám, jste tam pro nás, přestaňte se zabývat sami sebou, protože tuto diskusi trošku tak vnímají, že se zabýváme sami sebou, a řešte problémy lidí. O tom už jsem mluvila. Řekli jsme také na klubu sociální demokracie, že většinově nebudeme ani proti této žalobě. Ústavní systém právního státu a jeho samostatná existence je dána dělbou moci mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní. To zde několikrát zaznělo a ví to každý žák základní školy. Ústava, první zákon státu, pak zakotvuje vyvažování těchto mocí, vzájemnou kontrolu, brzdy i protiváhy, a tedy i nástroje, jak onu rovnováhu udržet. Jeden je ústavní žaloba, kterou projednáváme. Druhý je přenos kompetencí prezidenta na další ústavní činitele, pokud prezident konat nemůže. A byla jsem pak velmi zklamaná, že Ústavní soud se tehdejší žalobou Senátu nezabýval se zdůvodněním, že mandát Václava Klause, tehdejšího prezidenta, již tehdy končil. Nestalo se tak. Jednotlivé kroky, které jsou zde popisovány, se do vysoké míry týkají sociální demokracie. K tomu by mě vedla i ta ranní vyjádření k tomu, že vlastně ta žaloba chrání sociální demokracii. Ale dámy a pánové, sociální demokracie je suverénní strana, nepotřebuje chránit. Je pravda, že Miloš Zeman v akci "čisté ruce", v boji proti korupci, přivedl sociální demokracii do vlády.
Jedná se o seznam historických památek v jednotlivých krajích, které jsou v havarijním stavu. Pomocí tohoto seznamu prezident na svých cestách po krajích vyzývá hejtmany, aby s těmito památkami něco dělali. Rovněž je nabádá, aby trestali a pokutovali majitele památek, kteří se o ně nestarají. S tímto se pan prezident odkazuje na příslušný paragraf v památkovém zákoně, který umožňuje neukázněným majitelům uložit pokutu v maximální výši 2 miliony korun. Nebo budete prezidentův tlak ignorovat a kraje necháte, aby si poradily samy?
Takže to si myslím, tady se naprosto nedá mluvit o tom, že by tady bylo něco k rozporování. Samozřejmě když se podíváte detailně na ty kauzy, tak zjistíte, že jsou velmi rozmanité. Někdy to je majetek obce, někdy jsou to privátní osoby. Každá ta kauza je jiná. I takové situace jsou. A když se tím zabýváte, tak zjistíte, že každá vyžaduje trochu jiný přístup. A myslím si, že skutečně v některých případech jde o věci alarmující. Když už tedy není nic jiného, tak aspoň ty lidi musíme hledat, jak je trestat. Co bych ale možná trochu uvedl jako korekci, je to, že jsem přesvědčen, že v této zemi za poslední léta přeci jenom se investovaly peníze. A to udělali částečně i soukromníci a investoval stát. Můžete říci, že to nebylo dost. Ale když se podíváme tedy na to, co se za těch řekněme 30 let opravilo, tak je to taky slušné dílo. I ty nástroje jsou diferencované. Hlavně mi vadí třeba ty památky, které jsou vyloženě na očích a hyzdí prostě obce. I pro toho, kdo tady přijede, tak to prostě je hanba. Mám v plánu jednat v některých obcích, dokonce už jsem něco i stihl, a hledat společně s nimi, co může udělat stát, co může udělat obec, abychom opravdu využili všech prostředků. Tady bych skoro navázal na tu aktivitu pana prezidenta. Je dobře, že to zvedá. A my bychom i tady měli odvádět svou práci. My jsme se o tom s prezidentem bavili vlastně v době, kdy jsem nastupoval. Myslím si, že v tomhle nemáme žádný spor.
Děkuji. Má zájem o doplňující dotaz.
Údajně i vás pan prezident nabádal k větším trestům a využívání příslušného paragrafu, o kterém jsem hovořila. A to mě vede k položení otázky, v kolika případech byl tento paragraf v posledních letech použit a jaká byla výše uložených sankcí. Využívají ho příslušné orgány nedostatečně? A pokud ano, proč jsou tak zdrženlivé? Můžete mi prosím poskytnout statistiku, která by to dokumentovala? Vy jste říkal, že bylo opraveno 700 ze 40 tisíc památek.
Děkuji. Pan ministr bude reagovat na doplňující dotaz.
Asi jsem to nějak neřekl přesně. Ale 700 je zhruba počet těch ohrožených. To bylo to hlavní téma. O tom mluvil zřejmě jinde. Mám pocit, že současný Národní památkový ústav v tomhle sehrává pozitivní roli, protože jsem se bavil s některými, kteří mají památkově chráněné objekty, které rekonstruují, a de facto od nich dostávám poměrně chválu na tu spolupráci s Národním památkovým ústavem. Takže mně připadá, že tady to celkem funguje.
Děkuji. Končím tento bod.
Mínil tím spolupráci s StB a členství v komunistické straně. Jak to, že mu tato vada nevadí u současného premiéra, která je úplně stejná? Jak to, že mu tato vada nevadí u předsedy parlamentní strany, která tuto vládu podporuje? Není jejím členem, ale písemně se zavázala, že ji bude podporovat. Jde o stejnou vadu. Tato nekonzistence je pro mě zarážející a dokládá to, že prezident republiky jedná výsostně účelově, a to nikoliv v zájmu toho, co potřebuje demokratická společnost, co potřebuje vztah moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní, ale jedná přímo proti tomu a tyto vztahy destruuje. Dokonce sama pro sebe si říkám, byla bych velmi ráda, kdyby skutečně ta žaloba dospěla k Ústavnímu soudu, protože by to byla logická tečka za těmi spory, které se ve společnosti vaří, za těmi úvahami, které vedeme mezi sebou, protože by přišlo nějaké rozřešení té věci.
Pan poslanec Černohorský ruší svoji omluvu, je přítomen.
Pane předsedající, děkuji za slovo.
Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Klaus, připraví se pan předseda Kalousek. Pane poslanče, máte slovo.
Naše hnutí Trikolóra se na této debatě nechce podílet a budeme se držet věcných věcí. Nepodpoříme ústavní žalobu na prezidenta a vedou nás k tomu tyto důvody: Pokud by zákonodárci chtěli, jistě by napsali do Ústavy: premiér jmenuje ministry nebo prezident jmenuje ministry do tří dnů a podobně. Neudělali to, napsali to jinak. Netvrdím, že tehdejší zákonodárci při rozpadu federace napsali Ústavu špatně nebo nejasně. Pokud si položíme otázku, zda se současný prezident Zeman chová fatálně jinak než oba jeho předchůdci, tady náš názor je, že ano, že se trochu jinak chová, ale myslíme, že to je zejména kvůli tomu, že má maličko jiný mandát.
Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat, a to v přerušeném bodu číslo
Od pana prezidenta Havla. Prostě konfrontujte kolegyni Ožanovou, která to tady citovala, s těmi názory a nekádrujte toho jejich nositele, což je profesor Gerloch. To je dotaz. Asi byste to neřekl. Jinými slovy, chtěl jsem říct, jaký byl krásně vidět rozdíl mezi vystoupením kolegy Lipavského a kolegy Rakušana, který také vlastně ten projev mojí kolegyně Ožanové zkritizoval, ale vzal ho na vědomí a šel po tom obsahu, a ne, že si vytáhl Wikipedii, profesora Gerlocha a začal tam hledat nějaké věci. Pane kolego, vám bylo 16 let, když on se stal profesorem. Přestaňte!
Já bych chtěl stručně reagovat na kolegu Nachera. Tak to je jedna věc. Já myslím, že kolega Lipavský upozorňoval právě na to, že pan profesor Gerloch je v této věci ve střetu zájmů, protože ho s panem prezidentem váže řekněme blízký vztah, dělal pro něj nějaké posudky, pan prezident ho nominoval na ústavního soudce a z toho důvodu je asi obtížné brát to jeho vyjádření jako skutečně nezávislé.
Poté kolega Nacher, také s faktickou poznámkou.
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych reagoval tady na kolegu Brázdila. Já mu to vyřídím, až ho někdy potkám. To určitě tady kolegové jsou tady ještě pamětníci z ODS, paní Kde jsou výzvy: pane Polčáku, odstup! Kde jsou? Já jsem je nezaznamenal.
Nyní pan poslanec Patrik Nacher také s faktickou poznámkou.
Opět tady není, takže zase to říkám jeho kolegovi. Nicméně na tom zbytku nemám co měnit, protože kdyby to řekl tak, jak to řekl kolega Ferjenčík, tak je to úplně něco jiného. To je také kontext. Ale on tady tohle nedělal. To kádrování, to je přece rozdíl!
Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová také s faktickou poznámkou a zatím je poslední přihlášená k faktickým poznámkám, pokračuje pan kolega Čižinský.
Děkuji za slovo. Chci reagovat na tu odbočku v naší diskuzi, která se týká výroku pana Stanislava Polčáka. Já s těmito výroky nesouhlasím, ale právě tak nesouhlasím a přála bych si, abychom to tak vnímali, s výroky prezidenta republiky Miloše Zemana, který říkal, že by rád střílel novináře. Myslím si, že to stojí za stejnou pozornost a úvahu jako výroky jiných, které považujeme v tomto kontextu za stejně nevhodné.
V důsledku toho by mělo dojít k upřesnění a aktualizaci vymezení vodních cest dopravně významných, využitelných. Tento proces hodnocení se má opírat o analýzy dalšího rozvoje vnitrozemské vodní dopravy v České republice. Bez řádné aktuální analýzy významu využitelnosti předmětného úseku vodního toku Berounka by přijetí navrhované právní úpravy bylo zcela nekoncepční a v rozporu s odpovědným přístupem k tvorbě práva, tudíž nemohu vyhovět vašemu požadavku.
Děkuji. Prosím.
Děkuji za odpověď, pane ministře. Tak to mě moc mrzí, že nemůžete vyhovět mému požadavku. Ale není to můj požadavek. Na Ministerstvo dopravy putoval jejich otevřený dopis a uváděli řadu důvodů, proč není vhodné Berounku splavnit. A navíc by tato část byla velmi ohrožena při povodních, jak se také uvádí v tomto dopisu. Takže vás prosím, abyste se o něj také zajímal.
Děkuji. Prosím.
Takže je to opravdu velice důležitá agenda. To jsou obrovská čísla. Já tady mluvím proto, že tisíce posudků jsou v prodlení a že se zdá - a to by mě zajímalo, to je má první otázka -, že nejsou nyní platné žádné akreditace pro vzdělávání nových posudkových lékařů. To je má první zásadní otázka. Ta druhá je, zdá se také, že není cesta ven z tohoto průšvihu. Posudkoví lékaři jsou většinou vysokého věku a nebylo zatím představeno schůdné řešení. A sice, je tam ještě patrně možnost, abychom se jako země připojili. Může to být jedna z cest. Pokud se ministerstvo domnívá, že to cesta pro řešení posudkové služby není, tak mě zajímá zdůvodnění. Vzhledem k těm zemím, kde to už funguje, a třeba i Spojených státům a řadě dalších, kde také něco podobného mají, se domnívám, že za prověření, navíc za využití evropských peněz, by to stálo. Děkuji.
Doměření daně bylo ve výši 1,5 milionu korun a oprávněnost doměření následně potvrdily i odvolací orgány. Poté přišla pro ředitele odměna. Hodně trpká odměna, kterou nečekal nikdo. Přišla personální reorganizace a byl převelen do Prahy mimo své bydliště s více než hodinovým dojezdem na pracoviště. A ano, nejednalo se o povýšení.